Školy a obce jsou vůči zápisové turistice v podstatě bezbranné. Takovým příkladem může být třeba Dobříš. Školy pak mnohdy při výběrových řízeních musí využít metodu výběru losem a v tomto případě mohou být poškozeny i děti, které mají skutečné trvalé bydliště ve spádové oblasti školy. Na obce pak zbývá úkol zajistit místo pro jejich děti v jiné škole. Děkuji předem za písemnou odpověď.
Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dobře, děkuji. A proto bych chtěl položit konkrétnější otázky vám. Kdy bylo vyjednáváno s dopravci, s jakými dopravci bylo vyjednáváno, kdo z Ministerstva dopravy tato jednání vedl. A dále, jestli za to někdo ponese na straně Ministerstva dopravy odpovědnost. A dále, jestli pan ministr dopravy spatřuje nějakou souvislost s personálními změnami, které teď v Českých dráhách proběhly.
Dalším v pořadí je pan poslanec Jakub Michálek - na pana ministra Jana Hamáčka. Prosím, máte slovo.
Já se chci zeptat, jak je to s vyřešením situace kolem pana Krejsy, který byl instalován do České pošty a který údajně pobírá podle seznam.zpráv neoprávněné odměny. Předchůdce pana ministra pan Metnar slíbil, že se to vyšetří, tak by mě zajímal výsledek tohoto vyšetřování. Navíc tam rozhodovali podle komentáře, který paní Děvěrová sama napsala, takže to absolutně nemá vypovídající hodnotu.
Opět bude odpovězeno písemně v souladu s jednacím řádem. Dalším v pořadí je paní poslankyně Pavla Golasowská - na pana ministra Roberta Plagu.
Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, chtěla bych se na vás obrátit s problémem, jakým jsou zdravotní židle ve školách. Pokud školu navštěvuje hodně ležících dětí, tak je tam dobrá polohovací židle nutností. Jenomže taková židle stojí 80 až 100 tisíc korun. Problém potom nastává ve škole, kde sice speciální pedagogické centrum nějaké zdravotní židle má, ale nejsou polohovací. Přitom dle zákona by měla škola zajistit podmínky, ale škola na to nemá finance.
Děkuji za dodržení času. Opět na tuto interpelaci bude odpovězeno písemně v souladu s jednacím řádem. Dalším v pořadí je pan poslanec Vít Kaňkovský - na paní ministryni Martu Novákovou. Jelikož pan Vít Kaňkovský není v jednacím sále, přistoupíme k dalšímu přihlášenému, poslanci Dominiku Ferimu.
A skutečně jsme se shodli na tom, že by mělo dojít k změnám těch pravidel, k aktualizaci standardů nutriční péče. Samozřejmě ideální by byl stav, kdyby každá nemocnice měla své nutriční terapeuty, své ústavní dietology, kteří jsou tedy odpovědni za dietní systém v každé nemocnici. Takže je to o individuálním přístupu. Souhlasím s vámi, že to je určitě i o penězích. Přesto možná sledujete v médiích, že hlavním cílem je podpořit platy personálu.
Je zájem o doplňující otázku? Takže pravděpodobně poslední interpelace. Paní poslankyně Věra Kovářová na pana ministra Lubomíra Metnara.
Vážený pane ministře, s velkým znepokojením jsem si přečetla nedávno vydaný článek, který prezentuje záměr vlády zrušit Etickou komisi České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu. Tato zpráva mě částečně uklidnila. Nicméně některé mé obavy stále přetrvávají. Důvodová zpráva dále uvádí, že by mělo dojít k úspoře finančních prostředků. Dále je nutné vzít v úvahu odbornost a znalost komise, které nelze jednoduše nahradit. Pevně věřím, že záměr na zrušení Etické komise pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu opravdu vyvstal pouze ze snahy o šetření. V případě převedení agendy pod Ministerstvo obrany, kdo bude tím přezkumným a odvolacím orgánem? Děkuji za odpověď.
Děkuji.
Tímto návrhem, který do mezirezortního připomínkového řízení předložil pan ministr spravedlnosti, mělo opravdu dojít ke zrušení etické komise. Řeknu vám teď důvody, které mě k tomu vedly. Etická komise je nezávislým odborným správním orgánem sui generis, rozhodujícím jako orgán kolektivní. Jejím zrušením by došlo k zásadní systémové změně způsobu druhoinstančního rozhodování. Etická komise má totiž při řešení hraničních a krajních případů zvýšenou měrou garantovat etickou stránku rozhodování. Má být a je nezávislým odborným druhoinstančním správním orgánem, funkčně odděleným od správního orgánu rozhodujícího v prvním stupni. V dané agendě jsem poslední dobou zaznamenal i nárůst počtu žádostí o vydání osvědčení, řádově o desítky žádostí měsíčně. Během posledních tří měsíců bylo podáno cca 140 nových žádostí, což je pětkrát více než v předchozích obdobích. Etická komise tedy zůstane zachována.
Bude doplňující otázka? Prosím.
Jenom rychlá. Nevím, jestli se vám podařilo odpovědět na otázku, kdo tedy bude tím přezkumným a odvolacím orgánem? Jestli tedy to máte v hlavě?
Protože tím, pokud bychom zrušili komisi, tak já bych byl prvoinstančním orgánem. Bylo by to špatně.
Já vám děkuji.
Ale vždycky je to velké téma a vždycky se najde někdo, kdo tam takovéto věci chce. A to nedává moc smysl. Já bych rád, abychom se podívali, jak to dělají v zahraničí. A souhlasím s tím, že bychom se měli i zbavit takových těch velkých skladových prostor, budov, které jsou ošklivé, které kolem těch nádraží vypadají špatně. Pokud nemá rozumné využití a pokud to není památka, tak to všechno zbourat, udělat tam jednoduchý, dobře vybavený peron s informačním systémem, s nějakou stříškou pro cestující, tak jak to je všude v Evropě, a že bychom si ulehčili práci. Takže ta procedura je hrozně složitá pro malé kousky. Na druhé straně občas, a to musím přiznat, ani tento princip neopravňuje, nebo neodůvodňuje, že některé věci trvají léta. Tak to je všechno, co jsem si zapamatoval.
Děkuji.
Zmiňoval, že mluvil s rakouskými představiteli v dopravě. Já vím, že tam už teď jezdí ten Jižní expres, ale jezdí pořád po té železnici, po té trati, jejíž směr a trasu tehdy před 180 lety naprojektoval Gerstner. Zdali se tedy zvažuje, že by bylo i na jih plánováno vedení takové vysokorychlostní trati. Připomínám, že Rakousko je velmi dynamicky se rozvíjející stát, jeho spolková země Horní Rakousko je z těch spolkových zemí jedna z nejlepších a hospodářská spolupráce mezi Českou republikou a Rakouskem by se měla podle mého názoru významně zlepšovat a mohlo by to přinášet veliké výhody pro nás. Čili, pane ministře, zdali plánujete nějakou vysokorychlostní trať také směrem na jih.
Pan ministr se hlásí do rozpravy.
Tak jestli můžu zareagovat, směrem na jih, my dneska ten koridor na České Budějovice, potažmo na Linec, modernizujeme na 160 km za hodinu. Probíhá tam další stavba, která by měla vlastně tu rychlost dodržet. Žže tam dáme těch 300, těch rychlých spojení, teď úplně nemá smysl.
Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, béři si tablet. Tak doufám, že mu udělám tímto radost. Týkalo se to části pozemků a není to problém jenom Agrofertu, je to problém řady hospodářů. A pokud to nebyla účelovka, asi ne, tak můj dotaz je velmi prostý a jednoduchý: Samozřejmě existují různé situace. A je několik možností, podle mého názoru. Vlastníka nelze dohledat, což je možné, protože již nežije a tak podobně. Pak by ale ten, kdo na těch pozemcích hospodaří, měl platit daň z toho pozemku a mělo by to být uvedeno v žádosti o dotaci. Nebo ten, kdo tam hospodaří, prostě nemá smlouvu s vlastníkem, eventuálně užívá pozemek bez souhlasu vlastníka a vůbec ho nezajímá, kdo vlastník je.
Jelikož pan ministr není přítomen, opět bude interpelace vyřízena písemně do 30 dnů. Dalším v pořadí je pan poslanec Vít Kaňkovský, opět na pana ministra Miroslava Tomana. Prosím, máte slovo.
Vážený pane předsedající, vážený nepřítomný pane ministře, já jsem již před prázdninami interpeloval bývalého ministra Milka ohledně situace kolem kůrovcové kalamity v České republice a ptal jsem se na plánované kroky Ministerstva zemědělství v této oblasti. Respektive ve všech sedmi krajích, kterých se kůrovcová kalamita nejvíce dotýká. Ty kalamitní týmy začaly fungovat a můj dotaz směrem k Ministerstvu zemědělství je takový: Jakým způsobem Ministerstvo zemědělství koordinuje práci těchto kalamitních štábů a jak analyzuje jejich výstupy? A zda vůbec nějaká taková koordinace probíhá. V tuto chvíli to vypadá, alespoň podle zpráv, které mám já, že ty kalamitní štáby dobře fungují v rámci krajů, nicméně kůrovcová kalamita je dneska skutečně celorepublikovou záležitostí. Takže to je druhý dotaz.
Vážený pane ministře, já se vás chci zeptat na zrušení etické komise z důvodu údajné nehospodárnosti. Jestli to vůbec lze změřit. Protože to není o nákladech na existenci této komise. Je to o symbolu. Vy navrhujete, jestli to dobře chápu, že odvolací institucí proti Ministerstvu obrany bude Ministerstvo obrany místo nezávislého orgánu. Pokud to bude dělat ministr obrany, tak případy budou posuzovat ve finále stejní úředníci, kteří rozhodují v první instanci. To si nebudeme namlouvat. Jen bych chtěl tady připomenout, že se bavíme o lidech, kteří pod komunistickou diktaturou trpěli, nemohli vykonávat své zaměstnání, mnohdy dělali podřadné práce a dodnes mají třeba menší důchody než bývalí příslušníci komunistické totalitní bezpečnostní moci. Myslím si, že si nezávislé posuzování svých případů zaslouží. Obzvláště když samotné Ministerstvo obrany nesouhlasí.
Další přihlášený je pan poslanec Jiří Ventruba na pana ministra Roberta Plagu.
Vážený pane ministře, pod Ministerstvo školství byly v roce 1996 dle zákona 272 Sb., převedeny střední zdravotnické školy, které do té doby byly pod Ministerstvem zdravotnictví.
Vážený pane ministře, o významu důvěry pro zdravotnictví asi nemá smysl dlouze vykládat. To je myslím jasné. Myslím, že taková kauza se důvěry českého zdravotnictví, ale i vědy nutně dotkne, samozřejmě nepříznivě. Vím, že postupem Ústavu experimentální medicíny se zabývala etická komise Ministerstva zdravotnictví. K jakému výsledku dospěla? Zaznamenalo Ministerstvo zdravotnictví více podobných kauz?
Chci říct, že je dobře, že takový tým funguje. V listopadu to bude rok a půl. Nevím, jak se to stalo, o tom úplně nevím, ale těší mě to, ale příště bych se rád zúčastnil. Nicméně chci říci, a to je ta kritická věc, že ten tým se sešel dvakrát. Nevím, jestli v tom červnu byl nějaký předložen nebo schválen, ale čas běží. A když si občas stěžujeme na to, jak dlouho trvá příprava investičních akcí v České republice, tak v tomto případě za to může jenom stát. Zatím tomu nikdo žádné překážky neklade, protože vlastně kromě nápadů a snů na stole není vůbec nic. Jeden z těch členů říká, že by z Hlavního nádraží Praha měla vést vysokorychlostní trať na letiště Václava Havla v Ruzyni. No, možné to je, ale potřeboval bych vědět informaci, jakou rychlost vůbec získá, než zase zabrzdí a zastaví. To jsou otázky, na které bychom měli odpovědět. Já bych pak poprosil, pane ministře, abych ten zápis obdržel dodatečně, to mi stačí. Mnohem důležitější je stavební řízení. Chtěl bych říci, že ta věc vypadá velmi technicky, ale je velmi důležitá. Může přinést zvýšené náklady všech dopravců, jak Českých drah, tak soukromých dopravců. V přípravě je tendr na oblast Ústecko a Mělnicko. Tomu já rozumím, ale myslím si, že by to chtělo ještě podrobnější informaci technickou třeba na podvýbor pro dopravu. Tam jsem se ptal jenom na svůj obvod, na Moravskoslezský kraj, protože to je samozřejmě důležité pro nás, kteří zastupujeme tento region tady.
Vážený pane premiére, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych vás po obědě přivítal zpět na schůzi Poslanecké sněmovny. Ještě než budeme pokračovat, dovolte mi přivítat na galerii pro hosty delegaci z Parlamentu Litevské republiky. Jedná se o zástupce výboru pro práci a sociální otázky a výboru pro zdravotnictví. Děkuji. Omlouvá se nám pan poslanec Petr Třešňák od 14.30 do konce jednacího dne z důvodu zahraniční cesty a omlouvá se nám paní poslankyně Jana Krutáková mezi 14.30 a 18.45 z důvodu jednání. Seznamy poslanců podle vylosovaného pořadí vám byly rozdány do lavic. Připraví se pan poslanec Ivan Bartoš.
První interpelace v tomto školním roce. Konkrétně navazuji na svou interpelaci Ministerstva školství z června. Vláda předkládá Národní program vzdělávání Poslanecké sněmovně a Senátu Parlamentu ke schválení. Za 14 let platnosti tohoto zákona se tak nestalo a neděje se tak ani ve vaší vládě. Jaký je význam zákonných povinností, když je neplní ani ministerstvo, ani vláda?
Děkuji za dodržení času. A nyní má slovo předseda vlády Andrej Babiš.
My určitě Národní program vzdělávání chceme předložit. My určitě takový strategický dokument předložíme. To se změnilo. Když já jsem šel na vysokou, tak to bylo celkem těžké. Když jsme falešně zpívali, tak jsem dostal facku. Na jedno místo učitele ve Finsku je deset zájemců. A oni mají v tom jasno. Úkol školy je rozpoznat, na co to dítě má nadání. Vzdělávání určitě, a my to chceme udělat.
Děkuji předsedovi vlády a táži se poslance, chce-li položit předsedovi vlády doplňující otázku.
Jaký je termín, jaký je výhled, že bude předložen tento plán?
Vážená paní ministryně, já mám otázku týkající se měnových operací Ministerstva financí. To není malá částka. Podle mediálního vyjádření zástupců Ministerstva financí bylo, že ministerstvo a stát tedy a daňový poplatník na této transakci ušetřili. Nějaké zdůvodnění, na co konkrétně byly prostředky použity. A poslední, doplňující dotaz. Nákupy zprostředkovalo sedm finančních institucí.
Paní ministryně, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Děkuji za interpelaci, pane poslanče. Dosažený směnný kurz na devizovém trhu byl vždy výhodnější než kurz, za kterou by tuto operaci zprostředkovala Česká národní banka dle jejího aktuálního kurzovního lístku. Je potřebné poznamenat, že Ministerstvo financí nerozhoduje o načasování operací na spotovém devizovém trhu, protože vycházejí z jasně daných splatností cizoměnných závazků jednotlivých kapitol státního rozpočtu, které by za jiných okolností byly realizovány za kurz České národní banky, za aktuální vyhlášený kurz.
Paní ministryně má zájem o odpověď. Prosím.
Ano, děkuji. Pane poslanče, vzhledem k tomu, co jsem řekla, ono to dost dobře možné není. To jsou pro mě strašně, velice bych řekla takové důležité faktory. Takže jste kdykoli vítán na Ministerstvu financí ohledně bližší konzultace.
Teď tady je série interpelací na nepřítomné ministry.
Navážu na svoji předchozí interpelaci, která byla na předsedu vlády Andreje Babiše ke stavebnímu řízení. A pouze ministerstvo může jakožto gestor stavebního zákona umožnit to, aby to konečně bylo plně elektronické. Bohužel jsem se setkal pouze s tím, že se vzala studie, která byla pět let stará, a zadalo se to nějaké firmě, aby to aktualizovala. A to podle mě svědčí o naprosto ledabylém přístupu Ministerstva pro místní rozvoj. Hnutí ANO je na Ministerstvu pro místní rozvoj už pět let. Pět let. My sice tady máme nějakou koncepci úplně zásadního překopání stavebního řízení, ale to zase je taková ta úřední megalomanie, která nikdy nevede k tomu, že se provede reálná změna. Dobře, výhledově chceme udělat... S tím naprosto souhlasím. Jedno místo s jedním razítkem. To je zcela správné. A pojďme tedy aspoň, než se to zavede, což bude pár let trvat, než se to vůbec připraví, tak zdigitalizovat to stavební řízení, aby ten spis nemusel obíhat tím způsobem, že se prostě vytiskne a leží to prostě 30 dnů u jednoho úřadu, 30 dnů u dalšího úřadu.
Děkuji.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Zajímá mě, co pan Hamáček udělal pro to, aby komunální volby proběhly hladce, a tím nemyslím ze strany okrskových volebních komisí, ale spíše ze strany voličů, aby věděli, jakým způsobem správně, náležitě volit. Dále by mě zajímalo, jaké další kroky hodlá podniknout ve věci odměňování členů okrskových volebních komisí. Předchozí ministr v tom udělal určitý pokrok.
Děkuji a s další interpelací ve věci dotační politiky vystoupí paní poslankyně Věra Kovářová.
Vážený pane premiére, prý teď budete rozhodovat o všech dotacích, o tom, které projekty si podporu zaslouží a na které už peníze nezbudou. Píše a říká se to na vašich sociálních sítích. A ostatní starostové, kteří ke smůle svých obcí patří k jiné straně, nedostanou nic? Vzniknou tedy dvě kategorie obcí. Ty, které povedou vaši spolustraníci, a ty, které budou mít v čele někoho jiného.